V tuto chvíli běží ten minimalistický plamínek, to znamená jenom úhrada karantén. Vláda tento minimalistický režim prodloužila do konce měsíce října tak, abychom nedej bože byli připraveni na případnou podzimní potřebu. Nicméně všichni doufáme, že to nenastane a že program Antivirus nebude již v tomto roce potřeba znovu spouštět nebo obnovovat. A pokud si to rozlišíme do těch jednotlivých režimů, tak tam je potřeba říci, že
Děkuji.
Myslela jsem, že tím, že jsme to už několikrát tady probírali, že se můžeme posunout dál k tomu, jaké si z toho vzal úřad ponaučení.
Jednalo se o změnu zákona, kterou jsme tady společně schválili. Je to bohužel takto, ale pokud je tu nějaká podmínka, tak musí být splněna, a zákon hovoří jasně.
To, že v tuto chvíli zkrátka máme nastaveny nějaké podmínky, které vlastně dáváme do té zkratky OTN, to znamená očkování, test nebo prodělání nemoci, to je opět standard, který dnes vidíme i v řadě jiných zemí. Já si myslím, že je reálné, abychom to zvládli do září. Ale určitě není mým zájmem tady držet opatření protiepidemická na dobu delší, než je nezbytně nutné, ale vzhledem k tomu kontextu, i mezinárodnímu kontextu šíření pandemie stále i v okolních zemích, tak prostě ta základní opatření nutná jsou.
Takže budeme rádi, pane ministře, až se ten zákon bude projednávat, když náš pozměňovací návrh podpoříte a tím gestem ukážete, že vám opravdu jde o dobrovolnost.
Děkuji za slovo. My jsme tady tu debatu vedli opakovaně, ale skutečně, pokud by očkování mělo být povinné, tak ta povinnost musí být dána v zákoně. Ale znovu říkám, je jasné, já to nepopírám, že chceme, aby co nejvíce lidí bylo naočkováno, protože věřím, že to je jediná cesta k normálnímu životu.
Děkuji za přesné dodržení času. Další vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová s interpelací na pana ministra Richarda Brabce.
Takže se chci zeptat, pane ministře, jak se Ministerstvo zdravotnictví chystá na vlnu přeočkování, v jaké fázi je vyjednávání o dodávkách vakcín na podzimní a zimní období a jak se na to chystáte i personálně, protože je jasné, že v očkovacích centrech v tuto chvíli pracují zdravotníci zejména z nemocnic, kteří ale budou muset na podzim dohánět tu péči, která byla odložena v podstatě skoro za 12 měsíců.
Problémem je, že bohužel zatím neexistují žádné studie, které by přinesly zaručené informace o tom, kdy a koho bude nutné přeočkovat. Takže v tuto chvíli to bereme tak, že naočkování je na dobu neomezenou.
Samozřejmě máme v plánu, musíme naočkovat druhé dávky a budeme, ano, přesvědčovat všechny, že je to důležité, že je to výhoda - je to výhoda pro... Ale není to kvůli tomu.
Děkuji.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády. Připraví se pan poslanec Jaroslav Holík.
Kdy se začne budovat? Protože ve vaší superstrategii ministerstva o ní není řeč, jako by byla hozena pod stůl. A určitě to neřeší věc kruhového objezdu u Sebranic, který je teď v plánu.
Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.
Vážený pane nepřítomný ministře, šikana je jev, který trápí lidskou společnost od jejího vzniku. Vždy se objevovali jedinci, kterým přinášelo uspokojení, když někoho ponižovali nebo ubližovali někomu slabšímu. V současnosti dochází ke snižování věkové hranice agresorů a tento negativní jev se přesouvá nejen do základních, ale už i do mateřských škol. Pokud tento nešvar nebude zavčas oslaben a šikana bude trpěna, může dojít k destrukci celého školství. Základním úkolem školy je vytvářet dobré sociální klima a žáci potřebují pomoc pedagoga, který umí s danou skupinou pracovat a dokáže řešit krizové situace. Vážený pane ministře, máme dostatek takových pedagogů? Praxe, kdy šikana roste, tomu nenasvědčuje. Vážený pane ministře, jistě se mnou budete souhlasit, že je třeba vytvořit program, kdy učitelé budou soustavně vychováváni, proškolováni, abychom takovýto nešvar odstranili.
Děkuji za slovo. Těmto lidem jejich lékař, zpravidla to byl imunolog, nedoporučoval se dát očkovat. Potvrzení o vysoké hodnotě protilátek však Ministerstvo zdravotnictví nezahrnulo mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor nebo na hromadné kulturní a sportovní akce. Mezi tyto podmínky však patří očkování, prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech, PCR nebo antigenní test, v některých případech stačí i samotest. Tito lidé, když chtějí jít do restaurace nebo navštívit kulturní nebo sportovní akci, musí si nechat udělat PCR nebo antigenní test nebo tyto aktivity oželet. Soud však nechtěl spekulovat, jaká by měla být bezpečná hladina protilátek. Soud proto pouze uvedl, že je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví stanovit bezpečnou hladinu protilátek. V kontextu těchto skutečností mám na vás, pane ministře, dva dotazy. Za prvé, z jakého důvodu neuznává Ministerstvo zdravotnictví vysokou hladinu protilátek jako čtvrtou možnost pro vstup do restaurace a na kulturní a sportovní akce? Děkuji předem za odpověď.
Já jsem v tuto chvíli byl velkorysost sama. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobrý den. Ono to není úplně tak snadné, jak to vykládá soud. Ono je to velmi snadné říci od stolu, ať Ministerstvo zdravotnictví stanoví nějakou hladinu protilátek, ale je v tomto nutné také vycházet z nějakých odborných stanovisek. Nikdo mezinárodně neřekl, jaká je ta hladina, která skutečně už je dostatečná, tedy hladina protilátek, která spolehlivě ochrání osobu před nákazou. V tomto směru tedy nelze bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu tohoto požadavku. Problematika v tuto chvíli je intenzivně celosvětově diskutována, ale zatím bohužel nález IgG protilátek znamená jen, že osoba chorobu velmi pravděpodobně prodělala, ale nelze definovat, zda je dostatečně chráněna.
Paní poslankyně položí doplňující dotaz.
Děkuji za slovo. Pokud jde o audit, o kterém jsem hovořil, tak ten probíhá. Je to interní audit Ministerstva zdravotnictví a čekám na jeho závěry. Kolegové na tom pracují a čekám na jeho výsledky. A i ten test není stoprocentní. To je jasné, ale musíme brát tu míru přínosu versus rizika.
Další vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, britský premiér Boris Johnson tlačí na zrušení koronavirových restrikcí zahrnujících i dodržování odstupu od ostatních, i když aktuálně v zemi přibývá nakažených. Konkrétně mě zaujala jeho slova, kdy Británie bude schopna žít s covidem, protože vazba mezi případy nákazy a počtem hospitalizovaných už byla přetržena. Takové požadavky jsou ve velkém rozporu s demokraticky orientovanou společností.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Když se podíváte, jak se k tomu vyjadřuje například britská lékařská společnost nebo někteří vědci z Británie, tak toto rozhodnutí poměrně kritizují nebo jsou k němu velmi rezervovaní, k tomu prohlášení premiéra Johnsona. Ano, máte pravdu, neprojevují se ty počty v počtu hospitalizací, ovšem je třeba dodat jednu věc - podívejte se, jaká je proočkovanost ve Velké Británii a jaká je proočkovanost v České republice. Ale v tuto chvíli si myslím, že Česká republika v této situaci bohužel není. Doufám, že k ní dojdeme co nejdříve. Takže já bych byl v tomto směru skutečně spíše obezřetný.
Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Martínek ve věci
Děkuji. Dodatečně se připojil například rakouský premiér Sebastian Kurz či Řecko. Prohlásil jste, že jste věc konzultoval s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem a domluvili jste se, že se k tomu vrátíte. Jaké jsou výsledky analýzy, kterou jste nechal zadat? Kdy s ní veřejnost seznámíte? Jaké jsou výstupy jednání vlády, kde jste problematiku probírali? Podpoříte tuto výzvu alespoň dodatečně? Kdy se k tématu dle svých vlastních slov vrátíte?
Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď a než dorazí k mikrofonu, tak seznámím sněmovnu s omluvenkou.
Děkuji za dotaz. Ano, já jsem se zúčastnil i Evropské rady. Vy chcete rozvrátit tuhle zemi? To znamená, že nás všichni přehlasují. Nikdy bych nepřivedl 42 milionů...
Já bych poprosil, abychom se drželi dotazu. Zatím to tak celou dobu bylo.
Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. A Viktor Orbán říká, že chce ochránit děti. Rodiče mají právo vychovávat děti! Ne nějaká neziskovka, která přijde do základky a do mateřské školky a bude tam vykládat dětem, jestli jsou holka nebo kluk. To vy to máte asi v popisu práce. Já jsem se nepřipojil, protože jsme na Evropské radě o tom mluvili. A Xavier Bettel je můj přítel! Já nemám problém s homosexuály. Když jste něco - nebo my všichni pro ně - chtěli udělat, tak jste měli dokončit ten zákon tady. To je pro ně důležité, ne, že já podepíšu nějaký canc, který vám někdo nadiktoval v Evropě. Mně nikdo nebude diktovat. A já nevím proč my máme mluvit Maďarům do jejich zákonů. Není to pravda. Je to ochrana dětí a ochrana práva rodičů je vychovávat. Tak to já určitě nechci tedy. A deset států se k tomu nepřipojilo. Deset států se k tomu nepřipojilo, protože zkrátka byly na té Evropské radě a my jsme slyšeli ty argumenty. Takže není to tak.
Prosím.
Stejně tak nevím, proč nejsme schopni tedy podpořit prohlášení, kde o Maďarsku není ani slovo.
Prosím pana premiéra, jestli má zájem reagovat na doplňující dotaz.
Jaká demagogie? Tady, Marcel Kolaja - to je váš poslanec - a předseda Bartoš jsme se shodli, že je potřeba posílit roli Evropského parlamentu. Pirátská strana podporuje také většinový systém hlasování v Radě jednomyslnosti. Takže vy vlastně chcete co? Že nám všechno nadiktují - migrace, daně? Právě v té jednomyslnosti je ta naše svrchovanost!
Paní ministryně ještě jednou s radostí odpoví.
Tak jako vždy dostanete veškeré informace, které si, paní poslankyně, žádáte.
Interpelace na Marii Benešovou je přerušena do přítomnosti paní Marie Benešové. Paní ministryně spravedlnosti není přítomna. Také je platné usnesení o přerušení do přítomnosti pana ministra. Omluvu jsem konstatoval na začátku.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Zagonguji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Je to skutečně záležitost na 15 minut. Prosím o podporu tak, abychom mohli ten tisk už doprojednat. Děkuji vám moc.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jde o třetí čtení. Jde o transformaci na komplexní centra podpory péče pro rodiny dětí s postižením a také o možnost úpravy kojeneckých ústavů.
Nehlásí. Budeme tedy hlasovat. Podle toho budeme postupovat dál. Všechny jsem vás odhlásil. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Odděleně, dobře. Takže nejprve hlasujeme o zařazení bodu číslo 2 jako druhého bodu dnešního jednání. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Dále se musíme hlasováním vyrovnat s návrhem pana předsedy Chvojky a ten zněl tak, abychom - jsou tam dvě varianty. Jako první bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 86, přihlášeno 139 poslanců, pro 67, proti nikdo. Nyní budeme hlasovat tu druhou možnost, kterou navrhl pan předseda Chvojka a to je, aby tento bod byl zařazen zítra jako první bod našeho jednání. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh paní poslankyně Richterové. Bylo to tak, paní poslankyně? Ano, jako první bod zítřejšího jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? To byly všechny návrhy na změnu pořadu schůze, o kterých jsme měli hlasovat.
Děkuji. Apeluji zejména na poslance hnutí ANO stihnout do 30. září schválit valorizaci důchodů. Takže skutečně apeluji na to, abychom zítra všichni pro to hlasovali tak, aby se to vše stihlo tak, jak má.
Nyní omluvy. Pan poslanec Pávek ruší svoji omluvu, je přítomen.
Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Budu velmi stručný. To znamená, tento zákon již byl tou dohodou překonán a pan zpravodaj mně avizoval, že bude navrhovat jeho zamítnutí, a já to chci podpořit, protože prostě už tento zákon není třeba vzhledem k té dohodě.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Pávek.
Dobrý den, milé kolegyně a kolegové, vážený pane ministře. Krajské zastupitelstvo k tomu přijalo usnesení napříč politickým spektrem. To znamená, vidíte, že tam ta všeobecná vůle je. A já tedy přečtu jenom formálně, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu a jejich sídla se mění a doplňuje takto: Děkuji, to šlo rychle.
Děkuji.
Nikdo, nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Zájem není. Mezitím přečtu ještě omluvu. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu. Hlasování číslo 94, přihlášeno 116 poslanců, pro 102, proti žádný.
Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Nebudu celé usnesení číst, protože ho máte písemně. Tato lhůta je stanovena ze zákona. Chápu, že vás to nezajímá, protože část už je stejně za námi, ale kdybych mohla poprosit pana předsedajícího, aby trochu zklidnil Sněmovnu, byla bych ráda.
Máte úplnou pravdu. Přestávalo být slyšet to, co nám paní předsedkyně říká. Děkuji vám.
Já vám také děkuji a budu pokračovat. Kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2020 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny. Dostáváme se k závěru usnesení, ve kterém doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 do návrhu pořadu zářijové schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která bude následovat po skončení jednání výboru podle tohoto přikázání. Toto je podstatná část z návrhu usnesení rozpočtového výboru.
Děkuji paní předsedkyni. Všeobecnou rozpravu otevírám. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné.